Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Austrálií. Byla podepsána v Canbeře 17. února tohoto roku. Neexistence dvoustranné smlouvy tvoří určitý limit vzájemné spolupráce mezi oběma státy v oblasti vydávání. Po tomto datu byly zaznamenány případy, kdy se pachatelé vyhýbali pobytem v Austrálii trestnímu stíhání za trestné činy spáchané v Česku, avšak Austrálie jejich vydání odmítala až do doby, než bude sjednána dvoustranná mezinárodní smlouva. Od roku 2008 připouští australská strana vydání osob do České republiky na bezesmluvním principu. Umožňuje to i právo naší země na základě ujištění o vzájemnosti. Náklady spojené s prováděním smlouvy budou pokryty z rozpočtových kapitol těchto rezortů, přičemž dopad na státní rozpočet bude nevýznamný. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu.
Prosím, máte slovo.
A je nutno říci, že v podstatě takto však byla realizována pouze dvě vydání do České republiky z Austrálie. Sjednávaná smlouva vytváří tedy právní podmínky vzájemného vydávání osob a umožní kvalitnější a efektivnější způsob vedení trestního stíhání příslušnými orgány obou smluvních států a rovněž následný výkon rozhodnutí v trestní oblasti.
Je to digitální pravěk. Intenzivně se zabýváme možnostmi řešení. To, co jsme zjistili kromě jiného, je otázka správy dat, což je další věc, kterou musíme řešit, a myslím si, že tisknout na tiskárnách testy a rozvážet je auty v současné době opravdu nedává smysl. Ani nemusím být Pirát, vy také nejste Pirát a vidíte to úplně stejně jako já. Je to také třeba ale probírat se školami. A k tomu pochopitelně musíme také dostatečně vybavit školy - už teď to není tak úplně špatné, ale ještě něco před sebou máme. Já bych byl rád, abychom měli první výsledky a zkoušení během roku, maximálně dvou, a aby během tří let ty systémy byly zavedeny plně. Dělám všechno pro to, držte nám palce a těším se na vaši podporu. A táži se tedy pana poslance, jestli má doplňující dotaz?
Čili tam si myslím, že minimálně tam bude potřeba dát pozor, to je to minimum.
Podle mě nemocnice se v tomto případě už bez pomoci státu neobejdou. Děkuji vám za vaši odpověď.
Pan poslanec, respektive pan ministr, je omluven. Já ho zde mám v podkladech - pan Zlínský nechce, děkuji. Takže dalším interpelujícím je pan poslanec Richard Brabec, který bude interpelovat paní ministryni Annu Hubáčkovou.
A já už opravdu k věci. Pak se nám ji podařilo zdvojnásobit, protože jsou opravdu to velmi významné prostředky pro stovky menších, ale velmi důležitých projektů, které navíc se dělají často na úrovni jednotlivců, spolků nebo obcí. Já jsem chtěl původně 300 milionů, tak aspoň o něco, protože údajně ten dodatečný zdroj financování, který je Národní plán obnovy, je dost komplikovaný, protože mimo jiné nefinancuje DPH, takže jestli by paní ministryně mohla na toto odpovědět.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, dle vašeho vyjádření z tiskové konference by školy měly dostat podporu od státu na úhradu energií. Peníze by měl získat jejich zřizovatel. O jaké podobě pomoci uvažujete, jakou formu by měla mít? Dále jste zmínil, že podporu by měly získat základní, střední a také vysoké školy. Chci vás upozornit, že zejména mateřské školy jsou zřízeny i v těch nejmenších obcích, a ty mají velmi malé rozpočty, a proto je potřeba myslet i na naše mateřinky. Děkuji za odpověď.
Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace. Nyní požádám o slovo pana ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana Vladimíra Balaše. Pane ministře, máte slovo. Paní poslankyně, dámy a pánové, jestli jsem při tiskové konferenci nezmínil mateřské školy, tak to neznamená, že bychom na ně nemysleli. jak to bude konkrétně vypadat, záleží také na dohodě, na které se pracuje teď o víkendu v rámci připravované Evropské rady, která se týká energetiky. Předpokládám, že jednání vlády na to téma proběhne v krátké době, a v krátké době se i ten návrh případně na legislativní změny, které by měly zabezpečit tyhlety otázky, dostane do Poslanecké sněmovny a do Parlamentu obecně. Takže odpovím, že na to myslíme, je to samozřejmě důležité. Takže si uděláme dokonce i nějaký přehled o tom, kde bude jaká situace, a pak to budeme schopni řešit i individuálně. Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující otázku? Paní poslankyně, máte slovo.
Pane ministře, já moc děkuji.
Také děkuji v tuto chvíli paní poslankyni a poprosím pana ministra školství o odpověď. Přicházíme k další interpelaci, která je také na pana ministra školství, a v tu chvíli poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Martin Hájek.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, podle informací z doby před několika měsíci očekávala Česká republika příchod zhruba 130 000 dětí ukrajinských uprchlíků, což by znamenalo skoro celý jeden populační ročník. Podle vašich vyjádření z minulého týdne to vypadá, že nakonec bude dětí zhruba polovina z tohoto odhadovaného počtu. Chci se vás proto zeptat, zda je naše školství připraveno tyto žáky pojmout a jestli už jste na ministerstvu zaznamenali nějaký problém.
Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času a poprosím pana ministra školství. Pane ministře, máte slovo. Ale já děkuji, že se ptáte, protože diskuse a vyjasnění si těch otázek je důležité. Ministerstvo školství pravidelně sleduje, kolik dětí se registruje, mělo nějaké předpoklady, skutečně, někdy koncem minulého školního roku to vypadalo až na těch 130 000, ale ten počet se neustále mění, některé rodiny odcházejí, jiné přicházejí. V současné době, pokud jde o tabulky, a máme dokonce i podle registrace k 30. 6. podle jednotlivých ORP, podle krajů, kolik dětí v které škole nebo v které ORP je. Nás trošku zarazil ten problém u středních škol. Jiná situace je u ukrajinských dětí a rodin, které tady měly zázemí a jejichž děti se do toho našeho systému zapojily, jiná u těch, které tady ty vazby neměly. My se snažíme zjistit další informace. Zeptám se paní poslankyně, zda chce dát doplňující dotaz?
Děkuji za odpovědi. Také by mě zajímal seznam sponzorů a částek Národního divadla. To si myslím, že to vstupuje do rozpočtu, a měl byste to vědět.
V tuto chvíli požádám o reakci pana ministra kultury.
Lék byl zvolen dvojí.
Děkuji za odpověď a dodržení času. Pane poslanče, máte slovo.
Dá se říci, že takových nemocí, jako například TBC, HIV a podobně, se u nás v poslední době objevilo poměrně dost.
Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace.
Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat a zařadili jsme tento bod tak, jak bylo zmíněno. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Smyslem té smlouvy je především vymezit firmám a pracovníkům jasná pravidla pro účast na sociálním pojištění při zaměstnání ve druhém státě a současně stanovit jasné podrobné zásady pro stanovení potom budoucích výměr starobních důchodů a jejich nároků u těchto osob. Proto tady tento smluvní vztah. Takže já bych z hlediska stručnosti ukončil své úvodní vystoupení k tomuto materiálu ve druhém čtení, protože si myslím, že to podstatné jsem vystihl, a všechny další podrobnosti jsou obsahem toho materiálu.
Děkuji, paní poslankyně, a nyní otevírám rozpravu, do které se z místa přihlásil pan poslanec Karel Rais.
Děkuji.
Není tomu tak. Ukončuji rozpravu. Pane ministře, není zájem? Také není zájem. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Kdo souhlasí s návrhem na toto usnesení? Kdo je proti? Znamená to tedy, že jsme vyslovili souhlas s touto ratifikací smlouvy.
Mluvil o německých jaderných elektrárnách, to byl srpen, aby nyní ministr hospodářství Robert Habeck konstatoval, že dvě ze tří jaderných elektráren do poloviny dubna 2023 ponechá Německo v rezervě a třetí podle plánu ke konci roku odstaví. Na tiskové konferenci ministr Habeck zdůraznil, že Německo má k dispozici dostatek energie a má silnou energetickou soustavu, aby zimu dokázalo překonat. Elektrický proud dodáváme i našim sousedům, řekl. Německo obnovuje provoz uhelných elektráren. Jsem přesvědčená, že Německo svým přístupem kromě jiného zvyšuje ceny energií obchodovaných na lipské burze, ale to ostatní odstartovala Zelená dohoda pro Evropu, tolik nejrůzněji skloňovaný Green Deal, a navíc dokonala naprosto nesmyslná válka. A k čemu vlastně směřuji? Na čem jste se s panem spolkovým kancléřem při jeho návštěvě v Praze vlastně ohledně energií domlouval, když názory samotných Němců se mění téměř ze dne na den? Jediné, co jsem zaznamenala jednoznačně, je to, že německý kancléř uvažuje o zrušení práva veta jednotlivým státům v EU. V tomto týdnu jsme mohli zaznamenat vládní úvahy o zastropování cen energií, když toto řešení, co i opozice navrhovala, jste zesměšňovali. Co se najednou tak rychle změnilo?
Děkuji a poprosím další přihlášenou paní poslankyni Balaštíkovou. Máte slovo. Děkuji a posledním přihlášeným je pan poslanec Radek Koten.
Děkuji, pane předsedající. Já si to úplně nemyslím, protože složenky tady nevydává Putin. A ten, kdo je tady extrémistou, to nejsou ti lidé, kteří byli na náměstích, to je vaše extremistická vláda.
Děkujeme. Nyní tedy budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. A nyní tedy můžeme přejít na další interpelace.
Děkuji, pane předsedající. Není to dotaz nějaký... A další s tím související je, že teď jsou třeba ti ukrajinští uprchlíci ubytováni, krajská koordinační centra to vědí, protože přes ně se vyplácejí nebo i přes stát finance za ubytování, a jestli tam jsou termíny vlastně, do kdy ti ubytovatelé jsou ochotni poskytovat ubytování? A poslední otázka.
Můj dotaz je následující. Jakým způsobem Ministerstvo školství zaručí aprobovanost, kvalifikovanost těchto učitelů v našem školství a zda se neobává dopadu na kvalitu výuky v našich školách?
Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času. Jinak kdyby měli učit české děti, tak pro ně platí stejná pravidla jako pro české učitele. Jinak určitě mají některé předměty, já si myslím, že mají docela dobrou matematiku na Ukrajině. Já si myslím, že ti, co tady budou chtít zůstat a budou chtít třeba si doplnit vzdělání, naučí se česky, tak je využít asi půjde. Ale nemyslím si, že 10 000 jich je a že by bez dalšího mohli učit české děti. To určitě ne, to bych asi ani nedopustil. Děkuji za odpověď a dodržení času. Takže v tuto chvíli přejdeme k další interpelaci a já poprosím, aby přišel pan poslanec Radek Koten, který má interpelaci na ministra vnitra. Pane poslanče, máte slovo.
Ještě bych se vás chtěl zeptat na jednu celkem zajímavou věc. Tak to je má druhá otázka.
Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace.
Děkuji, paní místopředsedkyně. To je věc, která je neřešitelná jinak než na celkové evropské úrovni, to znamená, že za prvé musí Komise jednat s Tureckem. To je první věc, která se musí zákonitě stát. My se tady bavíme o nějakých stovkách denně. Tisícovky denně!
Já bych řekl, že je to takový sofistikovaný způsob, jak omezovat svobodu slova pod různými záminkami. V aktuálním případě je to válečný konflikt na Ukrajině a to, že bez soudu se u nás začaly vypínat servery. Za mě to je jenom soud. Protože na tom webu Branmecesko.cz O tom to je, jestli se to nezmění - a podle mě už se to tak stalo - že to je boj proti nepohodlným názorům. Moje otázka byla i směrem k vizi, co je cílem těchto všech opatření. A potom poslední dotaz: chce vláda změnit současné zákony, které řeší svobodu slova a dávají mu určité limity a hranice? My už přece dneska to máme řešené v zákoně. Takže za mě potom naopak napsal, že neexistuje žádné mezinárodně uznávané kritérium, které by bránilo ve snaze čelit nepřátelské propagandě, dezinformacím sloužícím výlučně v zájmu cizí moci. Takže já vás poprosím: pan premiér je dneska oficiálně omluven, jestli jsem to správně slyšel a pochopil?
Ano, máte pravdu. Pane poslanče, zůstaňte ještě případně u pultíku. Jsou dvě možnosti.
Takže já bych poprosil odročit do přítomnosti pana premiéra.
To znamená, dáváte návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ukončuji tímto rozpravu a ukončuji také projednávání písemných interpelací. Dle dohody pokračujeme tím, že budeme projednávat pevně zařazené body.
Ale myslím si, že nás čeká ještě vyhodnocení celého zásahu a přístupových cest, bezpečnosti, někdy až koncem září a do té doby obě přístupové cesty budou uzavřeny pro veřejnost. Pak teprve zahájí bezpečnostní posuzování a prověrky stability určitých úseků, které byly vyhodnoceny špatně před požárem, natož po požáru.
Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Takže v tuto chvíli přejdeme k další interpelaci a já poprosím, aby přišel k řečnickému pultu pan poslanec Petr Letocha, a řeknu, že má interpelaci na pana ministra vnitra. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane ministře, do roku 2027 nás v podstatě každý rok čekají nějaké volby. Práci na volební legislativě tak vidím jako velmi důležitou a zajímalo by mě, jaké změny chystá Ministerstvo vnitra v oblasti voleb.
Děkuji za přednesení interpelace a dodržení času.
Jenom chci předeslat, že to, co tady teď budu říkat, není to, co se stane. O tom rozhodne Poslanecká sněmovna, o tom rozhodne Parlament. Určitě bude velká diskuse o tom, ale my s tím jako Ministerstvo vnitra přijdeme. Říkám, přijdeme s tím a bude tady diskuse, to je legitimní postup - návrh na jednodenní volby. V České republice volíme stále dva dny. Ten návrh bude každopádně představen, ale nejdřív ještě předtím bude projednán i vládou. Co se určitě stane nezávisle na tom, jestli budou, nebo nebudou jednodenní volby, je vytvoření informačního systému voleb, což je věc, která by mohla být velmi příjemná při vydávání voličských průkazů. Pokud chce někdo voličský průkaz, tak ho chce většinou proto, že se nachází někde mimo teritorium svého města, své obce, ale ten voličský průkaz si mohl vyzvednout jenom právě ve svém městě, na svém úřadě a podobně. To je návrh, který by samozřejmě mnohé zjednodušil. Chceme - zase uvidíme, jak rozhodne Parlament i vláda - rozšířit hlasování ze zahraničí také na volby do Evropského parlamentu. Pro senátní volby a volbu prezidenta republiky chceme zavést jeden hlasovací lístek, na kterém budou uvedeni všichni kandidáti. A návrh přináší opatření na podporu práva zdravotně postižených osob s různými typy znevýhodnění hlasovat ve volbách, například informování sluchově postižených voličů ve znakovém jazyce a podobně. Někdy se stávalo, že v určitých regionech lidé volili častěji než jinde, někde naopak nevolili dlouhou dobu, takže by mohlo být i zpochybňováno jejich ústavní právo volit do horní komory Parlamentu. Všichni teď cítíme a vidíme, že ty volby se jakoby stále přibližují k letním měsícům. Letos do komunálních voleb už volíme v září, volívalo se ještě někdy před osmi lety, teď tipuji, v polovině října. Jenom chci říci, že zákon o správě voleb ani novely volebních zákonů nezasahují do samotných volebních systémů. Není to volební revoluce, je to volební evoluce, je to modernizace systému voleb v České republice, nikoliv změna systému voleb.
Děkuji za odpověď. Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Vidím, že není, takže jsme se vypořádali s další interpelací. A nyní bych poprosila, aby nám přišla přednést interpelaci paní poslankyně Margita Balaštíková, a je na pana ministra zemědělství. Já děkuji. Než přejdu k další interpelaci, tak si dovolím přečíst omluvy, které jsem obdržela.
Dovolte, abych všem popřál hezké odpoledne. Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve tedy na předsedu vlády Petra Fialu či na vládu České republiky a poté na ostatní členy vlády. A nyní tedy dávám slovo poslankyni paní Lucii Šafránkové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu, a prosím, aby se připravila paní poslankyně Karla Maříková.
Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Totéž dlouhodobě tvrdí i hnutí SPD. Národní ekonomická rada vlády ve svých doporučeních pro vaši vládu jasně říká, že současná podoba valorizací důchodů významně poškozuje nízkopříjmové důchodce a setrvale zhoršuje jejich sociální situaci tím, že valorizace důchodů probíhají zvyšováním jejich procentuální, a tedy nestejně vysoké složky, což poškozuje tyto nízkopříjmové důchodce. To je nepřípustné obecně, a zejména dnes, v době enormního zdražování základních životních potřeb. Národní ekonomická rada vlády, stejně jako hnutí SPD, vám doporučuje tento nespravedlivý systém valorizací důchodů změnit a zvyšovat důchody vždy o stejnou finanční částku všem jejím příjemcům. Pane premiére, plánujete zvýšit, a případně kdy, protože včera bylo pozdě, základní složku důchodu, která je pro všechny jejich příjemce stejná a činí aktuálně 10 % průměrné mzdy, tedy 3 900 korun měsíčně? Kdy bude tento náš návrh projednán? Zasadíte se o jeho urychlené projednání? Co konkrétně uděláte pro nízkopříjmové důchodce, kteří jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin, a čím dál vyšší počet jich žije v příjmové chudobě? Jak konkrétně a kdy jim pomůžete?
Jak už jsem říkal, předseda vlády je omluven, a odpoví tedy v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně, což platí pro všechny poslance, kteří budou dnes pana předsedu vlády interpelovat. Děkuji a poprosím další přihlášenou, a to je paní poslankyně Marie Pošarová. A prosím, aby se připravil pan poslanec Sládeček.
Mám dotaz na pana nepřítomného premiéra. Zda již čerpáme plyn ze zásobníků, z těch oněch 240 milionů kubíků, které tam máme nakoupené, neboť z důvodu vypnutí plynu mám informaci, že již z toho čerpáme, tak bych si to chtěla jenom ověřit.